Ale byl tam v té době, kdy se takhle mizerně čerpalo. A proč? Protože ti lidé, na které dnes i ten audit útočí, ten chlív vyklidili. Vyklidili a zachránili desítky miliard ohrožených z evropského operačního programu. Proto jsem naštvaný. A všechny možné odpovědi na tu otázku, které mě napadají se mi ani trochu nelíbí.
Především podotýkám to, že předběžné návrhy, které chodí od Evropské komise, nejsou nic úplně mimořádného. Těch chodí celá řada.
Paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá z dnešního jednání mezi 18. a 19. hodinou z důvodu návštěvy lékaře. Na řadě je vystoupení pana předsedy Michálka, připraví se pan poslanec Jurečka.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je naprosto nepřijatelné, aby premiérovy soukromé projekty platili čeští daňoví poplatníci. Teď jsme byli svědky toho, že 161 milionů korun se vyplatilo z českého národního rozpočtu na projekty, které jsou ve prospěch společnosti Agrofert, a Evropská unie nám je teď nechce proplatit. Toto je útok na Českou republiku. Toto je útok na Českou republiku, nikoliv to, že sem přišla auditní zpráva z Bruselu. Mě překvapuje, kromě toho, že pan premiér tady není, že tady není ministryně financí, když Poslanecká sněmovna jedná o finančních ztrátách, že tady není ministr zemědělství, tak mě překvapuje, že ten projev pana premiéra nebyl příliš věcný, ale že pan premiér se věnoval zejména kopání do řady i renomovaných organizací. Začnu s Transparency International, kterou pan premiér označil za zkorumpovanou organizaci. Proč vedla kandidátku ANO do voleb, když vedla, jak vy říkáte, zkorumpovanou organizaci Transparency International? Chtěl bych se zeptat, proč jste mluvil o tom, že jmenujete pana Ondračku ministrem vnitra, dalšího ředitele této zkorumpované organizace. Takže domnívám se, že jste poněkud nekonzistentní. A můžeme pokračovat. Vy jste tady dával jako příklad dobré praxe audity, které probíhaly v ROP Severozápad a následně jste pana Wagenknechta, který vám dělal náměstka a který dělal také tyto audity, které jste prohlásil za příklad dobré praxe, tak jste o něm prohlásil, že je to psychopatický udavač, abyste mu následně nabídl post politického náměstka. Opět velmi těžko pochopitelné jednání ze strany předsedy vlády. Pokud jde o Evropskou komisi, do které jste rovněž kopal, myslím si, že i když se podíváme na ty požadavky, které je nutné splnit, aby se člověk stal úředníkem Evropské komise, které jsou velmi přísné, tak s prominutím Evropská komise není banda blbců, která by se nechala oklamat tím, že do firmy dosadíte místo sebe svoji manželku, svoje děti, pana Bílka, pana Průšu a pana Knotka, což jsou právníci Agrofertu, a budete to vydávat za nezávislou entitu. Poslední věc, kde bych chtěl ilustrovat váš boj proti korupci, je vaše tvrzení, že se tady ukradlo 35 miliard korun na těch dotacích. To si myslím, že si poslanci a Poslanecká sněmovna zaslouží vědět. To musím tedy pogratulovat! Podotýkám, že jde o stavební zakázky, čili ty zakázky, které jsou nejdražší. To je samozřejmě ta známá kauza Penamu, když Penam dostal dotaci 100 milionů korun. Všichni se samozřejmě logicky ptáme, proč má dostat soukromý projekt pana Babiše 100milionovou dotaci. Myslím si, že to je naprosto neadekvátní, že to je do nebe volající a že v tom skutečně nemůžeme pokračovat. Těch dotací je tam samozřejmě víc. Ať si pan premiér pochutnává na párcích, já vůbec nemám nic proti tomu, ale ať si kupuje ty věci za své. To je jednoduchá zpráva. V okamžiku, kdy je premiér a rozděluje ty dotace, tak jeho lidi o ně zároveň nemůžou žádat. Ten systém převzetí státu pokračuje v části rozhodování o těch dotacích, o kterém jsme si už povídali, a Evropská unie to kritizovala, že jsou špatně nastaveny kontrolní mechanismy. A co my jako opozice, kteří jsme byli třetí ve volbách? Takže takovýmto způsobem jsou v České republice nastaveny kontrolní mechanismy.
Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jurečka, připraví se pan poslanec Adamec.
Vážený pane předsedající, členky vlády...
Takže prosím neříkejte o ČSSD, o Ministerstvu vnitra, že nedělá to, co dělat má. Opakuji, jsme šestá, nebo maximálně sedmá nejbezpečnější země na světě. To není pravda.
Nyní zde mám další omluvenky.
Já vás dlouho nezdržím. Vážené kolegyně, kolegové, nemohu než reagovat na ty věci, které se tady staly, nebo které jsme tady slyšeli. Vy nám říkáte: měli bychom se bát, protože oni nám vyhrožují, nebo pan kolega, předseda ze sociální demokracie, říká, že možná se bude bát, když půjde po ulici. Ale vy se tváříte, jako že ne, že s námi tedy nebudete souhlasit. Tak nesouhlaste, ale to je základ ohrožení demokracie a svobody. A nařkl ho, že to dělá jen proto, aby se dostal do rozhlasové a televizní rady. Tak jako to není předsudečná nenávist? Ale my to šíříme?
Omlouvá se nám pan poslanec Vondrák mezi 19.45 a 21. hodinou z důvodu jednání. Omlouvá se nám paní poslankyně Maxová od 19.40 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Gajdůšková se hlásí s faktickou poznámkou.
Ale chtěla bych položit kolegům z SPD jednu otázku. Je zřejmé, že to bylo politicky motivované? Neslyšela jsem nikde o tom, že by byl dopaden pachatel nebo že by byl šetřen pachatel a co tedy bylo jeho motivem. Tak prosím, jestli se máme vyjadřovat tím způsobem, jak tady kolegové z SPD navrhují, tak musíme znát tato fakta.
Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, stručně. A dovolím si připomenout: Jediné snížení při útoku na KSČM bylo po odporném útoku na Jiřího Svobodu v době, kdy byl poslancem Federálního shromáždění a předsedou Komunistické strany Čech a Moravy. Druhé povzdechnutí bylo ve chvíli, kdy zaútočili na Jiřího Dolejše, a mnozí si pamatují, v jakém stavu přišel. Přesto jsme nikdy nevyvolávali žádné jednání, které by tady bylo. A musel bych říct, že když se podívám na sociální sítě, jak to tady připomněl Radim Fiala, tak je mi zle, když někdo zlehčuje onen odporný tweet Nory Fridrichové.
Já děkuji. Vypadá to, že ne, tak v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Veselý, poté pan poslanec Výborný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tak se ptám, kdo přijde na řadu příště? Bisexuálové a sňatky ve třech, ve čtyřech?
Prosím.
Já budu velmi stručný.
Děkuji.
Pojďme se o tom bavit.
Takže 35 miliard je pryč, to jste zaplatili vy, daňoví poplatníci, z vašich daní díky tradičním demokratickým stranám, to je jejich výsledek, 35 miliard. Ale kvůli Babišovi a jeho bývalé firmě jste nezaplatili vůbec nic a garantuji vám, že nezaplatíte vůbec nic. A tady oni vás připravili o 35 miliard! Vraťme se k tomu auditu. Návrh auditní zprávy je nestandardní. Já říkám, že je to pochybný audit - již v rámci doručení. Návrh zprávy byl na stálé zastoupení v Bruselu poslán pouze v papírové podobě, nikoli elektronicky, což vždy předtím bylo. Stálé zastoupení tedy v tomto případě muselo zprávu naskenovat. Takže takto důležitý, jak jej všichni označují, úřední dokument nemá základní náležitosti a je pouze pod obecnou hlavičkou Evropské komise. Tato zpráva by proto měla být považována za důvěrnou, dokud nebude následný postup ukončen finálním závěrem. Pokud je celá zpráva nebo její část předána osobám, jichž se audit týká, aby jim umožnili předložit připomínky, ujistěte se, že informace uvedené v tomto odstavci budou předány současně. - Tak to je ta klauzule. A my jsme měli tady přece ten případ, kdy všichni tvrdili, že se bude vracet 22 milionů v březnu 2017, a potom se nevracelo, rok a půl. A já chápu, že teď vlastně to bude příležitost, dneska je zase demonstrace, a stokrát opakovaná lež se stává pravdou asi pro některá média. Takže ještě jednou - pochybný audit, útok na Českou republiku, a znovu opakuji, že se vracet nic nebude. Poslanecká sněmovna - přijali jste lex Babiš, speciální zákon proti Babišovi. No nepovedlo se, zase jsme vyhráli! Já jsem z Agrofertu odešel koncem ledna 2014, když jsem se stal ministrem financí. A tady - lex Babiš - jsem postupoval podle toho zákona, jak jste si ho tady přijali. V září 2018 česká nezisková organizace Transparency International podala na Evropskou komisi stížnost, že dochází k porušování unijních předpisů a střetu zájmů. Celá tato konstrukce je nesmyslná jak fakticky, tak i právně. Právo se neinterpretuje tak, jak se zrovna někomu hodí. U nás v právním řádu uplatňujeme základní interpretační pravidla práva. Komu vlastně ona slouží? Slouží někomu mimo české zájmy? Open Society Fund, to je nějaký pan Soros, ten jim dal 9 milionů. My jsme si s panem Oettingerem vyměnili dopisy. A neúčastním se projednávání bodu vlády, které s ESI fondy souvisí.
Vám to přijde normální? Dnes je z toho regulérní průmysl, dotační průmysl. A to jsme pořád ve veřejném sektoru. A najednou tady máme nejbohatší české firmy, a není to jenom Agrofert, nejbohatší české firmy, které si chodí pro dotace. A nám to přijde normální? No, nám v ODS to nepřijde normální. A můžou tady úředníci definovat, jak teď to bude nezávislé, expertní, když ministři mají jasno. Nepřišlo to mailem. Špatně. Ale ministři už mají samé vážné výhrady. Tak ti už to přeložili. Tak když to neumí státní správa, tak ať jim to přeloží někdo z členů vlády a nemusíme čekat měsíc. Já myslím, že by to měl modifikovat: Ten mě kritizuje a nepostavil ani dotovanou psí boudu. Protože jestli je někdo v České republice, kdo je schopen sehnat dotaci na stavbu psí boudy, tak je to Andrej Babiš a Agrofert. A to je ten základní problém. Pomiňme ji v této chvíli. Ne že by byla nedůležitá. Dokonce firma z Agrofertu je tak velkorysá, že připravovala projekt, kde se chtěla postarat o školení malých firem, aniž by to konkrétní malé firmě sdělila. Takoví jsou hodní, tak oni myslí na ty malé podnikatele, že jejich jménem chtějí žádat o dotace. Vznikl by nějaký audit, předběžný, finální? Bojovník proti dvojí kvalitě potravin vyrábí v Německu kvalitní chleba, aby až s odstupem mnoha let za peníze českých dotačních poplatníků vyráběl ten samý chleba v České republice. A to je boj proti dvojí kvalitě potravin v praxi. Takže celý problém zní: dotace, dotace, dotace. A to je celé. Ano, poslanci hnutí ANO se tváří, že to je zase vymyšlené. Tak mi řekněte, kdo to vlastně organizuje v tom Bruselu. Ale nějak jim to vysvětlit prostě neumí. Takže zkuste zařídit, aby Agrofert nechodil pro dotace, a problém je vyřešen. Ušetříme, nemusíme dát dvě miliardy na sociální služby nebo jiné, mnohem důležitější výdaje. No není to křivda? Není!
Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Faltýnek je nyní na řadě ve všeobecné rozpravě. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě než přečtu ten návrh toho usnesení, tak přece jenom mi dovolte kratičkou reakci na vystoupení pana kolegy Stanjury. A pan komisař Hogan se na mě tak jako chvilku díval a já jsem měl pocit, že se mě chce zeptat, jestli buď jsem normální, nebo jsem nemocný, a pak mně řekl, že to je prostě v rámci Evropské unie nesmysl, neprosaditelné, nereálné a tak dále. Takže bychom mohli třeba jako naše Poslanecká sněmovna České republiky přijmout usnesení, kde bychom vyzvali Evropskou unii, Evropskou komisi, DG Agri, aby byly dotace do zemědělství zrušeny. To si myslím, že na tom bychom se dokázali jako Sněmovna shodnout, a současně bychom mohli zavázat našich 21 europoslanců, aby tady tuto věc prosazovali.
Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Kupka. Jenom připomínám, jsme ve všeobecné rozpravě.
Vážený pane předsedající, vážené členky, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem pozorně poslouchal dnešní obhajobu pana premiéra. A platí přece to, že způsob, jak vedeme obranu, o nás také velmi dobře vypovídá. Co jsme slyšeli v obvyklé obraně pana premiéra? Tak především relativizaci a zpochybnění toho auditu, relativizaci a zpochybnění autorů toho auditu, relativizaci a zpochybnění evropských institucí. Potom jsme také slyšeli celou řadu útoků na všechny kolem. Pak následovalo to, co známe z jeho úst a z jeho projevů také notoricky, trochu pláč, litování sebe sama a potom také výsměch všem oponentům, výsměch všem, kteří mají jiný názor nebo si mu dovolí vzdorovat, oponovat, prostě přinášet jiný názor. A pak také nechyběla další obvyklá munice pana premiéra. Slyšeli jsme, že přece on je ten, kdo stojí proti imigrantům, a správně také rozezněl struny populistického nacionalismu ve vztahu k Evropské unii. To všechno pan premiér použil.
Co mě tady trošku v pátek i dnes zarazilo, byla, pane premiére, vaše argumentace. A vy tady tímto příběhem říkáte, že všechno, z čeho dnes Komise vás teoreticky může vinit, je kampaň. A podle tohoto nařízení je v konfliktu i ten, kdo má na čerpání dotací ekonomický zájem a kdo se současně podílí na plnění rozpočtu. Dokument uvádí, že má premiér zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu, a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. A to si myslím, že je klíčová změna celé situace. A to si myslím, že když si soudný člověk přečte tuto definici, která od 2. srpna 2018 platí, tak těžko se mu vysvětluje, že vy ve střetu zájmů nejste. Já si to troufnu vztáhnout na sebe osobně. Pak jste také říkal a vysmíval jste se nám tady jako opozici, jako KDU-ČSL, že nemáme témata. Témata máme. Předložili jsme spoustu zákonů i novel. Předložil jsem návrh zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, pomohli jsme vám jako hnutí ANO tady prosadit a schválit zahraniční mise. Už se blížím do svého závěru. Protože byť to nebylo čerpáno, tak to byl pokus o podvod.
Seznámím vás nyní s omluvami. Na řadě je ve všeobecné rozpravě pan poslanec Adamec jako zatím poslední přihlášený.
Ještě se ale vrátím k napadení pana Jakla a připomenu, že se jednalo o již druhý útok v nedávné době. Druhé napadení pana Jakla se odehrálo necelý týden potom a stalo se ve Zlíně, kde byl spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na filmovém festivalu. V obou případech napadení šlo o politicky motivovaný čin s mimořádnou společenskou závažností. Pan Ladislav Jakl je slušný občan, který v minulosti dělal například tajemníka panu prezidentovi Václavu Klausovi. Vážení přítomní, apeluji na vás, že nesmíme připustit, aby naši občané v naší zemi neměli zajištěnou svou bezpečnost. Na závěr musím zmínit, že naše hnutí SPD důrazně odsuzuje jakékoliv formy násilí na základě politického názoru, barvy kůže nebo náboženského vyznání.
Tak, než budeme pokračovat, tak vás seznámím s omluvami.
Kdyby to četl jakýkoliv poslanec z jakékoliv jiné strany, hlavně tu první pasáž o respektu k jiným názorům a k jiným lidem, tak bych to bral. Ale vždyť vaše strana, SPD, je postavena na budování nenávisti mezi lidmi. Vy, kteří jste tady srovnávali osoby, které preferují stejné pohlaví, s nějakými sodomity a pedofily, vy, kteří vyvoláváte nenávist vůči migrantům, vy, kteří na nenávisti stojíte a stavíte si vlastní stranu, nás budete poučovat o respektu? Nezlobte se na mě, ale to si nechte opravdu pro sebe.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já vás žádám, abyste s tím přestali!
Také děkuji a další je s faktickou poznámkou pan poslanec Španěl, poté s přednostním právem pan předseda Fiala, poté pan předseda Chvojka, poté pan předseda Okamura. Prosím, pane poslanče.
Nejsme to my, přestože nás označujete jako extremisty, dokonce i fašisty a různými takovými nálepkami, kteří pokřikují, tak jak jsme to zažili teď ve volební kampani, na nás pokřikovali lidé, že se těší, až nás budou věšet, to my jsme v životě neudělali. To jsou ti extremisté. A ta nenávist se šíří, a to nejsem žádný zastánce pana Babiše, právě díky České televizi, a dneska ta demonstrace na tom Václavském náměstí, ta je určitě také plná nenávisti. Prosím vás, vypadám já jako nějaký extremista? Dědeček od pěti vnoučat? Komu jsem ublížil kdy? Prosím vás ze sociální demokracie, odpusťte si to už.
Já také děkuji. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl skutečně ohradit. Na Václavském náměstí skutečně teď je nějakých 120 tisíc lidí. Já se snažím sledovat, co tam zaznívá, a rozhodně tam nezaznívá žádná nenávist. Bohužel skutečně je to SPD -- která tady šíří neustále nenávist proti skupinám lidí. Je to SPD a rozhodně to nejsou ti lidé, kteří jsou teď na Václavském náměstí. Já jsem neslyšel ani slovo nenávisti, které na tom Václavském náměstí ti lidé říkají. Ani jedno. Jenom politické postoje.
Vážené dámy a pánové, já jenom fakticky. Já to ani jako tady nehodnotím.